Tolik k usnesení a v podrobné debatě se potom přihlásím k některým pozměňovacím návrhům.
Otevírám obecnou rozpravu. Připraví se pan poslanec Farský.
První téma se týká pozměňovacího návrhu k části tisku 874 obsahující novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví se navrhuje doplnit o transpozici směrnice Rady o jakosti pitné vody určené k lidské potřebě, jež musí být transponována do 27. října tohoto roku. To by při řádném legislativním procesu nebylo možné stihnout. Co je ale důležitější než pouhé splnění transpozičního termínu, tedy plnění často nepopulárního tzv. bruselského požadavku, je fakt, že v tomto případě se jedná o změny v této oblasti jednoznačně pozitivní pro naše obyvatele. Cílem návrhu totiž je trvale zajistit výrobu bezpečné pitné vody a eliminovat či zásadně snížit rizika ohrožení zdraví obyvatel zásobovaných pitnou vodou. Provozovatelé vodovodů budou muset zpracovat monitorovací programy k zajištění jakosti pitné vody a průběžně posuzovat, vyhodnocovat a odstraňovat vznikající rizika.
Na druhé straně existuje plán využití rádiového spektra a k tomu jsou i přiděleny rádiové kmitočty. Takže existuje plán přidělení rádiových kmitočtů a také jsou přiděleny jednotlivým držitelům. To je i spojeno s velkými investicemi, které jsou potřeba na zajištění provozu na těch rádiových kmitočtech. Já osobně jsem se přiklonil k názoru, že v případě, pokud existuje takovýto plán a existují taková oprávnění, tak by Český telekomunikační úřad měl opustit princip technologické neutrality. Já osobně jsem se přiklonil k tomu, že by tam měla být určitá ochrana investic, a respektovat ten plán rádiového spektra. Proto jsem tento pozměňovací návrh předložil, to znamená odstranění v určitých případech toho principu technologické neutrality. To jsou moje pozměňovací návrhy.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu nebo podat nějaký návrh. Není tomu tak, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli po obecné rozpravě má zájem o závěrečné slovo pan ministr nebo pan zpravodaj. Ne. Žádný hlasovatelný návrh nezazněl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil opět pan poslanec Pilný, a dávám mu slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych omluvil nepřítomnost pana kolegy Kudely, který mě požádal, abych se přihlásil k jím načtenému pozměňovacímu návrhu. Je proto úřadu uložena povinnost vyhradit, garantovat pro Český rozhlas příslušné kmitočty. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy nebo chce podat nějaký návrh. Není tomu tak. Já tedy využiji chviličku, ještě přečtu došlé omluvy. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh v tomto bodě, končím druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny a obecná rozprava byla přerušena. Takže nyní poprosím pana ministra, aby vystoupil případně k tomuto bodu na úvod.
Vládní návrh však z důvodu přerušení této schůze bohužel nebyl v prvním čtení doprojednán. Jak jsem již minule zmínil, hlavním cílem novely zákona o České obchodní inspekci je zakotvení účinných nástrojů použitelných pro boj proti nepoctivým obchodním praktikám prodávajících, které Česká obchodní inspekce v současnosti nemůže adekvátně kontrolovat. V neposlední řadě se navrhuje i podrobnější úprava ve vztahu ke kontrolnímu nákupu a také velmi důležité změny v návaznosti na další, již přijatou legislativu, například zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych stejně jako při minulém vystoupení v první řadě zdůraznit, že cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit ČOI provádět kontrolu v oblastech, kde jsou nepoctivými prodejci často vůči spotřebitelům uplatňovány nekalé obchodní praktiky a kde jsou možnosti výkonu státního dozoru značně omezeny. Ta stanoví jasné meze pro nově navrhované kompetence. Stát je povinován občanům spotřebitelům zajistit jejich odpovídající ochranu na trhu. To v konečném důsledku znamená ochranu nejen samotných spotřebitelů, ale též poctivých podnikatelů. Na závěr mi dovolte opět předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Tak nemá zájem, všechno řekla, když jsme začínali tento bod poprvé.
Děkuji. Ne s přednostním, ale jestli se nikdo nehlásí. A to, co vláda sem dala, ne že už to tady diskutujeme, a možná to bude ve druhém čtení vyndáno nebo pozměňovacím návrhem. Ale jak si tohle může vláda dovolit? Já nevím, jestli už ani nečtou materiály, pro které hlasují.
Budu rychlý. Předložený návrh zákona výslovně uvádí částky příslušného vyměřovacího základu, z nichž se v daných letech bude pojistné za státní pojištěnce počítat. Předložená úprava je především jedním z kroků, který má přispět ke střednědobé stabilizaci financování systému veřejného zdravotního pojištění, a tím i ke stabilizaci českého zdravotnictví jako takového. Podotýkám, že odhadované náklady, které bude potřeba pro příští rok pokrýt v rámci nárůstu výdajů zdravotního pojištění, jsou někde kolem 12 až 13 miliard korun a růst ekonomiky nám v této chvíli zajišťuje přibližně 9 miliard korun. Dámy a pánové, dovoluji si vás tímto požádat o podporu předloženému návrhu a děkuji.
Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula.
Řešení by mělo zohlednit především růst hrubého domácího produktu, výše platby za státní pojištěnce by měla narůstat alespoň stejně jako HDP. Dále vývoj odvodu pojistného u ostatních skupin, jako jsou zaměstnanci, OSVČ, OBZP a další, tak, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu rozdílu mezi státními pojištěnci a těmito skupinami. A za další, postupné přibližování výdajů státu na zdravotnictví alespoň na průměr evropských zemí v OECD. To je to, co je často kritizováno, jak jsme hluboko pod náklady, které jsou průměrem v OECD.
Děkuju za slovo, pane předsedající. V hospodářské krizi došlo k propadu a ten propad ještě v loňském roce byl citován jako propad, který se nelepší v naší pozitivní hospodářské situaci. Čili najednou ta změna jaksi není klesání, ale stoupání. Ale podivné je, že za oba ty roky ta řada je úplně stejná, jenom je o rok posunutá. Takže prosím pana ministra, aby se na to podíval. Jinak ten zákon, tak jak je předložen, já budu podporovat.
Můžete namítat, a právem, že dvouletá lhůta je hrozně dlouhá, že se samozřejmě může změnit zdravotní stav dítěte, a pak ten zdravotní posudek ztrácí smysl. Toto zachovávám i u této dvouleté verze, a tím pádem je tato potíž změny zdravotního stavu, na kterou už myslí současná roční platnost, tak i u dvouleté platnosti je zachována. To je ta měkčí z těchto dvou variant. Ono se to často řeší v předsálí. Pořád funguje stejný zdravotní posudek. Neposuzuje se specifická událost, specifický ozdravný pobyt, ale dává se plošné potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pokud samotný ať už rodič, nebo organizátor tábora řekne, že vyžaduje zdravotní posudek od lékaře a je podmínkou účasti na táboře, který organizuje a kde přebírá za děti odpovědnost, tak samozřejmě zůstává možnost vydávat tyto zdravotní posudky u lékaře. Pouze v případě, že se organizátor tábora a zákonný zástupce dohodnou, že u zdravých dětí je možné tento posudek získat pouze od rodičů, tak by tato možnost byla dána. Takže z toho důvodu to je ta širší úprava. I v tomto případě by byla ta lhůta dvouletá. Kdo to může podepsat? Nejste s dítětem 24 hodin denně, nekontrolujete každý jeho pohyb. Dítě chodí do školy, pohybuje se po městě. Přesto vy tady podepisujete něco, co v žádném případě tvrdit nemůžete. A mně se nelíbí, když nutíme lidi lhát. Takže bych je této povinnosti s chutí zbavil. To jsou pozměňovací návrhy, které jsem připravil, vložil do systému a ke kterým se ještě v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za nebývalou pozornost.
Omlouvám se, ještě faktická poznámka pana poslance Kaňkovského.
Proto bych se i v této oblasti přimlouval za to, zvažme podporu pozměňovacího návrhu kolegy Farského, abychom v této oblasti skutečně něco konkrétního udělali.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych vám říci, že budu mluvit asi delší dobu. Takže i pro paní kolegyni Peckovou. Týká se regulace anonymního dárcovství zárodečných buněk. Toto téma jistě bude velmi výbušné, možná kontroverzní. Tento návrh zde již leží v Poslanecké sněmovně druhé volební období, přesněji řečeno sedm roků. V minulém volebním období se již na projednávání nedostal a v tomto volebním období je otázkou, kdy by se na něj dostalo. Tento poslanecký návrh, a v tomto případě překlopený do pozměňovacího návrhu do vládního návrhu zákona o specifických zdravotních službách, se vyznačuje především tím, že se zdravotnických služeb vůbec netýká. Tento návrh se týká v podstatě etické problematiky při anonymním dárcovství zárodečných buněk. V důsledku toho současná právní úprava umožňuje realizaci určitých rizikových situací, mezi které patří, nebo může patřit samozřejmě Paradoxně je však možné, aby anonymní dárce zárodečných buněk byl biologickým příbuzným ženy, případně aby anonymní dárci byli mezi sebou navzájem biologicky příbuznými.
Ještě k dárcovství tkání. Je třeba zdůraznit, že se to vztahuje i na zárodečné buňky, tedy na vajíčka a spermie. Ještě si dovolím odcitovat jeden dopis, který jsem dostal od lékaře, který pracuje, předpokládám, že dosud pracuje, v centru reprodukční medicíny. Já zde nebudu uvádět pracoviště, ale je velmi dobře, abyste si vyposlechli tento dopis, protože je to skutečně alarmující. Vážený pane poslanče, léčba neplodnosti je stále více spojena s velmi neférovými postupy. Tuto informaci mají už i zdravotní pojišťovny i Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ale je velmi zajímavé, že proti tomu nic nedělají. Jedna z možností modulu IVF, vyúčtování provize odesílajícím lékařům za doporučení léčby na pracovišti pro léčbu neplodnosti. Kde zůstala medicína? Je vytvořeno několik právních imaginací, které zcela jasně korupční chování legalizují. Platba za poradenskou a konzultační činnost a mnohé další. Právně je to dobře ošetřeno. Úplatek je elegantně dokonce daňově odečten. Velmi sporné je také vyšetření počtu chromozomů v embryu před transferem do dělohy. Očekávaný přínos nebyl prokázán, naopak výsledky zhoršil. Seriózní stanoviska včetně ochrany databáze tuto metodu označují za experiment. Jaká je praxe? Odpověď si snadno domyslíte. Co logicky následuje? Bude vás to něco stát. Některá pracoviště cenu vyšroubují i přes 70 tisíc korun. A zdravotní pojišťovny některým centrům tyto experimentální výkony dokonce hradí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Končím obecnou rozpravu. V této části nepadl žádný hlasovatelný návrh. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci postupně. Jako první pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan poslanec Farský.
Dovolte mi, abych se touto formou přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům.
Já vám děkuji, pane poslanče. Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Také vám děkuji. Jako poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Hovorka. Po něm se hlásí pan zpravodaj.
To je jediná změna proti tomu, co jsem vložil do systému.
Dochází zde tedy k selekci, která je plně v rukou těchto pracovníků klinik, a také k selekci embryí, která je rovněž v rukou těchto pracovníků klinik. O nerovném postavení České republiky oproti okolním státům jsem již hovořila. O potřebě chránit zdraví především dívek jsem již hovořila. Zde bych tedy si dovolila oponovat, a domnívám se a jsem přesvědčena, a je otázkou, kdo z vás bude takto také přesvědčen, že zárodečné buňky nejsou opravdu tkáňové buňky jako každé jiné a že se opravdu nejedná o přenos například kůže nebo transfuzi krve. Takže je otázkou, jak si mohou takováto stanoviska takto protiřečit. Tak je otázkou, kde jsou práva dítěte. Ale je jasné, že celý tento proces by musel být doprovázen vysoce psychologickým doprovodem, podobně jako například u adopcí dětí. Vláda též upozorňuje, že úpravy neumožňující i zjistit identitu anonymního dárce platí i v celé řadě některých států dalších. Samozřejmě že ano! Pak je tady otázka občanského zákoníku, kdo je matkou dítěte.
Než dám slovo paní poslankyni Peckové, tak přečtu omluvy.
Ještě jednou dobré dopoledne, dámy a pánové. Provádění intrauterinních inseminací nepochybně spadá pod obor reprodukční medicíny a ne do základního oboru gynekologie a porodnictví. A tuto podmínku v současné době splňují pouze centra asistované reprodukce, nikoliv praktičtí gynekologové. Transsexualita je porucha pohlavní identity. Je to inverzní sexuální identifikace a je spojena s psychickými poruchami a nevyvratitelným požadavkem na přeměnu tělesného pohlaví, tak aby odpovídalo prožívané pohlavní identitě. Estetické a plastické zákroky pojišťovnou hrazeny samozřejmě nejsou. Samotný proces přeměny je komplexní a velmi dlouhodobý. Tyto zákroky lze provádět na základě žádosti osoby starší 18 let, po minimálně jeden rok trvající hormonální léčbě a po schválení specializovanou komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky...
Je to vaše.
Tak mně mrzí, že jsem mluvil o polovině, a ještě mám částečně pravdu. Nezpochybňuji to, že jedním z důležitých atributů financování a fungování zdravotnické sítě je platba za státní pojištěnce. Jenom říkám, že je to ten nejjednodušší. To se tady pořád opakuje. Chybí politická odvaha - dlouhodobě. Říkám, dlouhodobě chybí politická odvaha. Ale máme tady fikci, že zdravotnictví je bezplatné. Velmi často to moji levicoví kolegové říkají, ale to není pravda! Tady se bavíme o dalších penězích daňových poplatníků. Opět ekonomicky aktivní. Stát žádné peníze nevytváří, žádné své peníze nemá.
Děkuji. Teď pan poslanec Kaňkovský.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé dámy, vážení pánové. Je třeba si v této souvislosti uvědomit to, co zde zmínil pan ministr, a to jsou strmě narůstající náklady na některé léčebné modality, jako je například biologická léčba, ale i na některé moderní zdravotnické technologie. A právě nedostatek personálu je hrozba, která nejvíce ohrožuje další fungování našeho zdravotnictví. Ale, zde navážu na kolegu Vyzulu a možná trošku i na kolegu Zbyňka Stanjuru, české zdravotnictví potřebuje zásadnější změny ve financování zdravotní péče. Stále jsme nedospěli k definování základní sítě zdravotnických zařízení, stagnujeme s kroky k zajištění větší efektivity poskytování zdravotní péče, a jelikož je stále před nějakými volbami, tak si zacpáváme uši nad zprávami OECD a dalších mezinárodních institucí týkajícími se procenta HDP vynakládaného na zdravotní péči, a už vůbec nechceme nic slyšet o propadající se výši spoluúčasti pacientů. Děkuji vám za pozornost.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tu radost vám neudělám. Ano, na půl cesty. Ale souhlasím a panem kolegou předřečníkem například v tom, že jsme po celá ta léta nebyli schopni dospět ke stanovení, vůbec ani k nějaké metodice stanovení základní sítě atd. atd.
Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo.
On pan ministr tedy nepřemýšlí. Pan ministr hledá. To, co řekl kolega Heger, koneckonců byl také ministrem zdravotnictví. Je to tak, protože on vyrovnává to, co se nedostává z toho, že platí jenom čtyři miliony lidí.
Má zájem o závěrečné slovo.
Celoživotní vzdělávání je známo z oblasti zákona o vzdělávání lékařů, v oblasti sester došlo k jakémusi přehlcení a velké kritice administrativy spojené s tím celoživotním vzděláváním a vládní předloha tu administrativu velmi správně a výrazně efektivně redukuje. To je vše a já se pak ke konkrétním číslům návrhu přihlásím.
Prosím pana poslance Svobodu a připraví se paní poslankyně Chalánková.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezký dobrý den všem. A já si myslím, že tady právě začíná ten zakopaný pes. To je věc, která ve světě už docela funguje a u nás pořád ne. Ono to nebude tak snadné, protože než se změní kvalita uchazeček na zdravotní školy, bude to chvíli trvat.
Paní a pánové, dovolte i mně pár poznámek, ale doopravdy v tomto čase jenom pár velmi krátkých poznámek. Tento považuji za jeden z nich. A z jednoho jednoduchého důvodu. To se vrátíme znovu k podobné míře předvídatelnosti příjmů systému, jako máme dosud nyní? Děkuji za pozornost.
Ptám se, jestli má ještě... s přednostním právem pan předseda Stanjura, pan poslanec Kaňkovský.
Všeobecně přijímáno to není.